Děkuji. Technické podmínky 138 měly jasná pravidla. A nemá to jednoduché, ten tým, který tam momentálně má, není kvalitním týmem, ale o tom už jsem mluvil. A to si myslím, že pro tu budoucnost je hrozně důležité.
Děkuji.
Víte, ono je také velmi důležité, jak si investor, v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic, udělá smlouvy na všech těch úrovních, počínaje projektantem, technickým dozorem a konče dodavateli. Někdo napíše certifikáty, dodavatel to dodá podle toho.
Takže můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby tato ustanovení, která souvisí se zavedením toho automatického generátoru, byla vypuštěna. Hlavně proto, že toto nebylo řádně projednáno s reprezentací soudů, s jednotlivými soudy. Naopak oni kritizovali nepřipravenost, a to faktickou, ale i technickou, tohoto nového systému. Já si nedovedu představit, že by se toto mělo zavádět bez nějaké všeobecnější shody s mocí soudní. Toto už je bohužel neduh této vlády - když si neumí poradit s konkrétním vymáháním práva vůči konkrétním subjektům či lidem, tak zatíží všechny ostatní a myslí si, že věc vyřeší. Podle vyjádření soudních funkcionářů totiž není jasné, proč by se měl zavádět nový systém, když stávající systém funguje prakticky bez problémů. Jak jsem zmiňoval, byly nebo jsou konkrétní problémy, ale ty se dají řešit zcela konkrétními opatřeními bez zavádění tohoto systému. Zástupci justice se obávají technického provedení celého systému. Jsou zde tedy jasné, logické argumenty, to znamená, vůbec se nebere v potaz to, že elektronický generátor - nebo si nemůžeme příliš představit, že elektronický generátor zajistí rovnoměrné rozdělení těch případů, to znamená rovnoměrné zatížení soudců, pokud jsou jednotlivé věci co do rozsahu, složitosti a počtu obviněných mnohdy tak rozdílné. To znamená, je tady jakési hotové řešení, které je navíc nedokonalé a o jehož technickém provedení panují velké pochybnosti. Dovolte krátké zdůvodnění. Uvedenou novelizaci lze proto vnímat jako projev vůle zákonodárce o ochranu spotřebitele v rozhodčím řízení jako slabší smluvní strany. Takovými státy jsou nepochybně Rakouská republika nebo Spolková republika Německo.
Nikoho nevidím, tudíž končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Taky žádné davy nevidím. Ptám se na závěrečná slova. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne. Já otevírám další bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Jan Chvojka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Obecným cílem tohoto návrhu zákona je novelizovat občanský soudní řád tím způsobem, aby byla zaměstnancům poskytnuta další možnost ochrany v situacích, kdy učiní trestní oznámení a jsou v souvislosti s tímto oznámením zaměstnavatelem postihnuti či znevýhodněni. Dopady a efektivita předkládaného návrhu budou důkladně sledovány a podle výsledků aplikační praxe budou případně přijata další opatření v této oblasti.
Děkuji.
Já se omlouvám. Ale nepřekládejte moje slova z češtiny do češtiny! Současně jsem říkal, že on nebyl v žádné funkci, která by to ovlivnila. To je trochu pozdě. Byla připravena, aspoň základní parametry, transformace.
To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy.
Děkuji. Dovolte mi jenom opravdu pár poznámek. A ještě jednou opakuji, já jsem ho tady citoval na mikrofon, vy ho máte všichni v písemné podobě. Nicméně je to reakce na ty tři věci, které tady byly zmiňovány. Považuji současného ředitele za jednoho z nejschopnějších lidí, kteří tam jsou. Jenom chci zmínit, že všichni se vyjádřili kladně a hlasovali pro tu zprávu.
Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Šidlo.
A jinak byla tři vystoupení. Takže jestli pak před vlastním hlasováním bych ho upřednostnil, abychom o něm hlasovali nejdříve.
Nyní řádně přihlášený do podrobné rozpravy pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já jsem ještě malinko po té diskusi, která tady proběhla, upravil ta usnesení, která jsem přednesl v obecné rozpravě. Takže nyní vás s tím seznámím, s tím konečným zněním. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky Děkuji za pozornost a prosím o podporu těchto usnesení.
Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy.
Jenom nejsem s ním domluven, jestli to chce po bodech, anebo jako celek.
Pokud nemá nikdo námitky k tomuto postupu, předpokládám, že ne, tak budeme hlasovat. Prosím, abyste přednášel jednotlivé body a já o nich dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí a ještě vás všechny odhlásím. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko.
Tentokrát už nejsem náhradním zpravodajem. Tolik tedy zpráva zpravodaje. Jen avizuji, že se hlásím do podrobné rozpravy, neboť je třeba v tomto návrhu upravit datum s ohledem na to, že tisk je projednáván velmi dlouho, a tedy lhůty by v zásadě už byly propadlé.
Na základě připomínek jsme také zkrátili původně navrhovanou dobu pro podání žádosti o půl roku. Tady samozřejmě ta statistika se trochu liší. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Čili bylo to jakési hození svých občanů přes palubu a určitě to od poslanecké sněmovny nebylo hezké. Nicméně dva roky uplynuly, nestalo se tak. Po roce 1948 ze Sovětského svazu dokonce přišla nějaká finanční náhrada, což se určitě moc často v historii nestalo, že by ze Sovětského svazu nám něco přišlo. A jestli to budeme ještě chvilku protahovat, tak už ani těch vnuků moc nebude. Ale v rámci nějakého kompromisu si myslím, že je to potřebná věc.
Při své činnosti komise narazila i na problematiku záručních dob u liniových staveb. Od převzetí nabíhaly záruční doby bez ohledu na možnost jejich používání. U mostních objektů se jedná o záruku na izolace v délce 84 měsíců, na ostatní části v délce 60 měsíců. U silničních staveb byla záruka v délce 60 měsíců. Dále se jedná o seznam svědků. Dovolím si jenom částečně citovat a dovolte mi, abych se zmínil především, než začnu citovat svědky, tak bych odcitoval své kolegy. Za to moc panu kolegovi chci poděkovat.
Poprosím, abyste tak učinil až v podrobné rozpravě. Děkuji. Děkuji panu předsedovi vyšetřovací komise. Nyní prosím, aby se slova ujal určený zpravodaj pan poslanec Karel Šidlo. A než pan zpravodaj přijde, ještě jedna omluva. Paní poslankyně Miroslava Strnadlová se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin z osobních důvodů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
V květnu bezprostředně po ustavení předsedy dva kolegové z ANO odešli z komise, v září odešla kolegyně, která iniciovala fungování komise za hnutí Úsvit.
I zde je proto navrženo rozšíření pravomocí provádět instruktáže nejen zástupci výrobce, ale i jím pověřenou osobou, případně zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou. V praxi to pak znamená, že zástupce dodavatele může proškolit pověřenou osobu zdravotnického zařízení, která bude dále školit nastupující zaměstnance. U servisů a údržby je to pak částka kolem 70 milionů korun za rok. Předložená novela se důsledně drží vymezené problematiky, kterou jsem již zmínil, tedy servis, údržba a instruktáže u zdravotnických přístrojů. Nijak nezasahuje do dalších oblastí tohoto poměrně rozsáhlého zákona. Kromě řešení již zmíněných věcných problémů pak návrh obsahuje ještě několik terminologických úprav, které si vyžádala praxe. Využijme ji prosím zvláště nyní, kdy se potýkáme s nedostatkem zdravotnického personálu. Bude to pro naše zdravotníky, myslím si, velmi dobrý signál. Děkuji vám za pozornost i za případnou podporu tohoto návrhu zákona.
Já vám děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Soňa Marková.
Děkuji za slovo. Přeji krásný den, vážené dámy, vážení pánové. Předkládaný návrh omezuje současné podmínky nastavení odborné údržby a opravy zdravotnických prostředků, které jsou nastaveny tak, že nyní může tento servis provádět pouze zástupce soukromého subjektu, který dané zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb dodává. Analogicky přísná pak je i úprava provádění instruktáží, které může provádět podle současné úpravy pouze osoba, která je poučena výhradně výrobcem. Obě tyto podmínky jsou příliš přísné a zároveň finančně zatěžující. Návrhem předkladatel zamýšlí rozšířit pravomoc provádět servis zdravotnických prostředků i na poskytovatele zdravotních služeb, jehož zaměstnanci však musí splňovat stejné požadavky jako zaměstnanci soukromých subjektů zajišťujících servis zdravotnických prostředků. Přestože návrh podporuji, mám dvě menší výhrady. Schvalování předkládaných materiálů v tomto režimu nesmí být standardním procesem. Sněmovní tisk 1020 má tu výhodu, že je ale velmi úzce zaměřen, a naopak, kdyby se jeho závěr rozšířil, bylo by to možná na škodu. Kdybychom byli formalističtí, dala by se tato úprava číst i tak, že prostředky, které jsou odpojitelné, by nám vypadly z povinných elektrických revizí podle jiných předpisů. Ano, jistě se jedná o formalismus a jazykový výklad, ale třeba právě tato úprava by mohla být vyjasněna právě při standardním projednávání, anebo by se ukázalo, že nás to nikoho netrápí, ale měli bychom možnost to probrat. Domnívám se však, že přes výše uvedené se jedná o velmi racionální návrh, který omezuje výhradní právo výrobců k provádění servisu a oprav zdravotnických prostředků a za přesně stanovených podmínek toto právo přiznává i poskytovatelům zdravotních služeb. Předkládanou novelou se rovněž umožňuje snadnější provádění instruktáže a navrhované změny přitom podle mého názoru nesnižují nároky na kvalitu prováděných služeb.
Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu.
Existovalo riziko, že dojde k marnému uplynutí promlčecí lhůty k uplatnění nároku na jejich odstranění před soudem. Ze strany Obvodního soudu pro Prahu 1 nebylo dosud vydáno rozhodnutí v meritu projednávané věci. Ke konci roku 2016 soudkyně projednávající uvedený spor ukončila výkon své funkce a uvedený spor byl od roku 2017 přidělen novému soudci. Náhrady škody v důsledku neoprávněně fakturované valorizace cen staveb.
Toto je výsledek.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, poté pan předseda Kalousek.
Mě zaujalo a opravdu jsem zase zastříhal ušima, když mluvil kolega Zbyněk Stanjura. Další otřesná skutečnost, která tady byla zmíněna.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Kolegové, odpusťte prosím, ale mám pocit, že se začínáme točit v bludném kruhu. Prostě státní zastupitelství si dovolí neuvěřitelnou nehoráznost. Všichni víme, že do některých médií unikaly důvěrné a tajné informace často dřív, než se jimi komise zabývala. Ale teď slyším, že si za to ta komise může sama. Já nabízím všeobecně konsenzuální východisko "může za to Kalousek", a pojďte to odhlasovat.
Možná ještě jedna poznámka. Já jsem přesvědčen, že komise svoji práci odvedla, minimálně trestní oznámení, které podala, svědčí o tom, že jsme se vážně zabývali tím, co se děje.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté s řádnou přihláškou pan poslanec Ondráček. Máte slovo, pane poslanče.
Já tu nesmyslnost dotáhnu až do konce.
Nyní s přihláškou do rozpravy pan poslanec Ondráček.
Děkuji, pane předsedající. Pokud chce dneska někdo po roce zjišťovat, jestli došlo k únikům, tak nemůže využít ani odposlechy, nemůže využít ani výpisy od operátorů o uskutečněných hovorech, protože ty se uchovávají pouze po dobu několika měsíců, řekněme pěti, takže to bude postaveno pouze na tom, co kdo řekne. Protože on v této chvíli neví, na koho by měl směřovat, kdo ten únik zavinil. Na novináře, kteří ty informace měli, se nedostal z důvodů, které jsem zmínil. Osoby, které by byly podezřelé, možná prověřoval. Takže ať rozhodnete, jak rozhodnete, stejně to celé povede k tomu, že policejní orgán odloží ten podnět, který přišel z vyšetřovací komise, protože oznámí, že nebylo možno zjistit skutečnosti důležité pro zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Je to pouze šaškárna, kterou tady děláme, a zbytečně ztrácíme čas.
Končím obecnou rozpravu. Vzhledem k vžitým pravidlům je zpravodajem v tomto bodě pan poslanec Benda, který vystoupil první. Omlouvá se pan poslanec Václav Klučka z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty. Do ní se s přednostním právem přihlásil pan předseda Hamáček.
Chtěl bych poděkovat za obsáhlou rozpravu.
Končím podrobnou rozpravu. Případná závěrečná slova? Pan zpravodaj? Eviduji vaši žádost o odhlášení. Kdo je proti? Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal, poté pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně - vážený nový pane ministře, blahopřeji. Zaprvé budeme hlasovat, takže to nastavíme tím hlasováním. Z mého hlediska, já jsem nebyl v té komisi, nezajímá mě její práce a nehlasoval jsem o jejich výsledcích. Teď dochází na to, co jsem říkal řadě lidí, že to měl řešit výbor pro bezpečnost, reformu a reorganizaci policie, a ne ustavovat zvláštní komisi. Chci jenom upozornit, že samozřejmě někdo tady může přemýšlet o tom, jak vyndá ty věci a bude s nimi pracovat v předvolebním období.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.
Teď pomíjím to, o čem se tady debatuje. To je strašné a naprosto alarmující.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Byla ve třech pare a my jsme dostali jedno. Ta další dvě byla uložena u jiných státních institucí. Děkuji za principiální projev, ale byl úplně mimo.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji. Já musím pouze upřesnit to, co říkal pan kolega Blažek. Že ten materiál existoval ve třech pare. To prosím nevíme. Bylo nám řečeno, že existují tři pare, ale víme, jestli autor toho materiálu pan Komárek to ve svém počítači opravdu smazal?
Prosím, máte slovo.
Já se omlouvám, ale příspěvek pana Korteho vaším prostřednictvím jaksi naznačuje, že bychom se tady začali možná bavit o tom a začít znovu řešit věci, které řešila vyšetřovací komise. Já bych se rád vyhnul tomu, abychom teď tady řešili konkrétní jména a jejich konkrétní nějaký podíl na něčem. Nevíme nic. Takže tady neříkejme, že konkrétní jméno, že někdo něco. My vůbec nevíme, kde se co pohybovalo a kdo měl zájem na tom, aby proběhla reorganizace tak, jak proběhla. My jsme to neprokázali. Já si myslím své, ale to není relevantní. Je to Kocourkov.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.
Já se většinou snažím nereagovat na vystoupení pana poslance Chalupy, ale dneska musím. Není pravda, že nevíme nic. Zaprvé víme, že tu žádost GIBS poslal na žádost státních zástupců. Ten to neinicioval. Zadruhé víme, že docházelo k nezákonným únikům z policejních spisů do Lidových novin, Mladé fronty a Českého rozhlasu. To přece nebyly zákonné úniky, ale nezákonné úniky. Pak taky víme, že Poslanecká sněmovna přijala nějaká usnesení. Podala trestní oznámení vyšetřovací komise, to taky víme. Nebo další výrok. To pak nemůže být ale normální debata. Úniky z neexistující zprávy.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté pan poslanec Chalupa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pane předsedající, paní a pánové dobrý den, děkuji za slovo. To je ten spor. Jenom tak nabádám, abychom se vrátili k meritu věci.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Hlasovala jsem pro a na sjetině mám proti.
Já vám děkuji, paní poslankyně.